Zahajuji odpolední program schůze Poslanecké sněmovny. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než budeme pokračovat, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou.
Jedno místo zůstává neobsazené a bude druhé kolo. Byli zvoleni tři kandidáti, nebo byla obsazena tři místa a tři místa zůstávají neobsazena. To je výsledek volby do Rady Českého rozhlasu a České televize. Nechci teď předjímat další rozhodnutí Poslanecké sněmovny, ale předpokládám, že pokud tedy dnes bude dnešní schůze ukončena, tak druhá kola obou voleb by se konala až na další, tedy dubnové schůzi.
Děkuji za slovo. Děkuji všem kolegům z grémia za konstruktivní debatu. Ta rizika jsou skutečně vysoká, jak jsme konstatovali. Jestliže nehrozí nějaké skutečně prodlení ve lhůtách, tak doporučuji spíše nezasedat.
Ano, výbory se budou scházet na základě dohody, organizační výbor má naplánovanou schůzi, nicméně je to až za určitou dobu, abychom se domluvili na tom, jaký bude další program.
Já jsem se s ním tehdy sešel. Není prostě možné jedním hlasem, jedněmi ústy říkat, že kůrovec je součást přírody, že si s ním příroda poradí a že jej musíme nechat, a na druhé straně nemůžeme říkat, že kůrovec je veřejný nepřítel číslo jedna a že je nezbytné s ním všemi prostředky bojovat. Oni nevědí, nebo nevěděli, co si mají myslet. Báli se, když budou razantně zasahovat, že budou káráni, že nepostupují v souladu s přírodou.
Proč jsme se snažili o zákon o Národním parku Šumava? Jaký je odpar? Uvědomujeme si tedy, co se stalo? To je nejen rozšíření toho lýkožrouta smrkového, ale je to samozřejmě dopad ekonomický, ekologický a katastrofální pro občana. Dříve jsme měli dvě třetiny svého území zalesněny, a zdravými lesy. Podívejme se na ty lesy dnes, ať už je to na Vysočině, ať už je to na Šumavě. Ten je celý suchý. To je vlastně subjektivní zavinění těch, kteří nedbají na to, jak se má o les pečovat, a prosazují zájmy, které nesouvisí s tím, abychom udrželi naše bohatství lesů. A když se podívám na to, že se mají postavit nové vodní nádrže, ať už v Krkonoších, nebo na Šumavě, tak zase slyším, že to je betonová lobby. Přece kdo se podívá na ten samotný projekt, tak vidí, že to nejsou žádné betonové nádrže, které budou zabírat velká území, ale že to budou přehrady malé, menší hráze v místech původních vodních děl. A jestliže se odpaří a neodteče, tak to samozřejmě má dopad na celou republiku. A jsem přesvědčen o tom, že jestli to budeme stavět na Modravě nebo v Peci pod Sněžkou, tak je to pořád významné pro nás pro všechny. A řekněme si na rovinu, není možné chránit stejným způsobem Národní park Šumava, Národní park Podyjí. To já považuji za správný postup. Takhle se to má dělat. A poměr mezi plánem péče a hospodářským lesnickým plánem není dodnes vyřešen. To prostě není možné už z těch přírodních podmínek. A jestli se tím nebudeme zabývat jako úplným specifikem, jako, promiňte mi, tím přírodním pokladem, ale pokladem, který vybudovali lidé. A to je realita. Tak si řekněme, jestli k ní přispíváme, nebo nepřispíváme, jestli jsme ochotni, nebo nejsme ochotni udělat ten řez, že teď je potřeba řešit, v době, kdy se těží, je potřeba řešit ten problém. Máme následky dalších dvou orkánů a musíme je vyřešit. A to je přeci smysl tohoto bodu. Ale všichni ostatní se na to dívali z pohledu aktivistů, nikoliv z pohledu vývoje přírody a krajiny. A to mi vadí! A musím souhlasit s kolegou Zahradníkem, že jestli tomu dal někdo korunu, tak to byl bývalý ministr Bursík, který zničil, na co sáhl!
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky.
Děkuji za slovo. A jedním z dopadů je opravdu méně vody. Na to člověk nemusí být klimatolog, aby když se podívá na letošní zimu a zimy předchozí, vnímal i za našeho krátkého života, že tady velká změna je. A to riziko, že k této změně přispívá výrazně člověk, tady je. My opravdu činností člověka výrazně dneska zhoršujeme stav přírody a na to opravdu člověk nemusí být zoolog.
A podívejme se na teploty! My jsme o tři stupně zvýšili teplotu! Vodu jsme sto roků vyháněli, meliorace, regulace, intenzivní průmyslové zemědělství. Podle všech dostupných informací a podle informací Českých lesů z roku 2017 se tvrdí, že současná výměra lesů je největší v historii České republiky.
Děkuji za slovo, pane předsedo. A ten byl oproti průměru dvojnásobek toho, co jsme byli zvyklí na Vysočině těžit. Tak to je k Vysočině. Že PGRLF vyčlenil 300 milionů na investiční úvěry pro nákup lesní a školkařské techniky. A co si myslím, že je dobře, že Ministerstvo pro místní rozvoj počítá v souvislosti s kůrovcovou kalamitou podpořit i obnovu komunikací, které jsou poničené anebo poškozené v souvislosti s těžbou a s dopravou kůrovcového dřeva.
Ale není tomu tak. Co budoucnost? To je obrovské množství. Ale tady ne, tady to možné není. Ten by umožnil velké zrychlení těch kroků k sanaci a likvidaci kůrovce právě bez těch naprosto fatálně složitých výběrových řízení, která jsou jednou z příčin. Dámy a pánové, já si tedy myslím, že skutečně ty prostředky krizového řízení by bylo možné použít, jen chtít a najít k tomu odvahu a vůli. Ale prostě to je dřevní hmota, co s tím budeme dělat. Čili hledat metody, jakým způsobem to dřevo využít. Měli jsme tady tři témata. Jak to tak bývá, tak se z toho urodilo jenom málo, jenom zlomek. Česká lesnická univerzita tyto věci řeší. Měli bychom se možná na tyto věci podívat a zkusit najít možnosti, jak využívat ten nadbytek dřevní hmoty i pro jeho energetické využití. Tady někdo zmínil hledání viníka. Já bych samozřejmě nechtěl a nebudu hledat viníka. Ale prostě smrk nemůžeme úplně vymazat ze skladby našich lesů mimo jiné také pro jeho velikou ekonomickou významnost jako dřeva pro stavění.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem přesvědčena, že to definoval špatně. A to proto, že my nemůžeme hledat, kde byl ten první strom v té situaci, ale musíme ty věci vnímat v souvislostech. A tady bylo jasně řečeno, že naprosto přímou souvislostí je i nedostatek vody. A podívejme se na to trochu šířeji, dámy a pánové. Tím důvodem je klimatická změna. Tím důvodem, proč byly požáry v Austrálii, tím je klimatická změna, kterou s mým politováním kolega naprosto nepřipouští. A tím důvodem je naše neodpovědné chování. To je to naše neodpovědné chování, které vede i k těmto důsledkům, jako je rozšíření kůrovce, jako je to, že vidíme, že vymírají živočišné druhy, že se mění příroda okolo nás a dochází k těm změnám tak nesmírně rychle. Přistupujme s pokorou i k té situaci, která se týká nové infekce, a chovejme se odpovědně.
Další faktická poznámka, pan poslanec Martinů.
Hezký dobrý den. A to si myslím, že je klíčová věc.
Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Ten první důvod je důvod principiální. Myslím si, že by bylo velmi vhodné, abychom konečně začali říkat občanům této země pravdu. A když se podíváte na to, jakým způsobem Ministerstvo zemědělství informuje někdy, řekněme, od roku 2016 o vývoji kůrovcové kalamity, tak se objevuje celá řada pochyb. Srpen 2016 - naše lesy jsou v nejlepším stavu za posledních 250 let. Srpen 2017 - je problém, budeme muset vypovědět, nebo nechat dodavatele, těžaře, kteří těží pro Lesy ČR, nechat vypovědět smlouvy, aby náhodou nezbankrotovali, což se potom taky koncem roku 2017 stalo. Nakonec se ukázalo koncem roku 2018, že skutečně už v roce 2013 bylo velké množství informací, že minimálně v lesních správách Šternberk a Bruntál ten průšvih je, a je velký. Myslím si, že to je mimořádně důležité. A není to nějaká snaha o to, že by nějaký Holomčík chtěl vidět krev nebo padat hlavy. Samozřejmě se budeme muset podívat na to, jak podpořit školství v lesnictví, ať už to střední, nebo to vysoké. A další věc, a tím bych to s dovolením zakončil. Já to do značné míry chápu, ta situace je skutečně složitá. Nezávidím panu řediteli tu situaci, jakou musí řešit. To, že to začalo v době krize, kdy ministr financí potřeboval nějakým způsobem zlepšovat rozpočet, k tomu člověk může mít pochybnosti, ale je to pochopitelné. Navíc byla řada indikátorů - ať už to, co se v těch lesích děje, ať už vývoj kalamitních těžeb - že se schyluje k velkému průšvihu. A já si teď v posledních dnech s právníky kladu otázku, jestli náhodou tady ten přístup nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu zanedbání povinností při správě cizího majetku.
Pan kolega Holomčík navrhuje hledat pachatele. Neoficiální je zcela určitě větší než 3 miliony hektarů. Nicméně nemá smysl dneska vinit ty, kteří to před těmi 100, 150 nebo možná 70 lety učinili.
Tak. A opět je tady nějaká chyba, pan poslanec Vondrák, Pražák, Pastuchová jsou zde a svoji omluvu ruší. A jelikož nemáme k projednání žádné body z bloku třetích čtení, u kterých by byly splněny zákonné lhůty, měli bychom se věnovat bodům z bloku zákony prvé čtení. Já poprosím všechny o klid v sále. Už začala schůze. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Všechny vás zdravím. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové -
Veškeré diskuze přesuňte do předsálí.
Tedy ještě jednou. Děkuji za pozornost.
Málem jste na mě zapomněl. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já mám v zásadě také prosbu a týká se bodů pana ministra zemědělství.
Buď začneme dřív ty volební body, nebo nebude polední pauza. Děkuji.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo.
Evidujeme tento požadavek. Ptám se, kdo ještě další k pořadu schůze. S náhradní kartou číslo 20 dnes hlasuje pan poslanec Bartoš. Všichni víme, o čem hlasujeme. Hlasování číslo 88, přihlášeno je 140 poslanců, pro 118, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Body byly pevně zařazeny. Kdo je proti? Hlasování číslo 90, v tuto chvíli je přihlášeno 144, pro 142, proti nikdo. I tento návrh na pevné zařazení byl přijat. Máme 9.13 a můžeme pokračovat. Prosím, pane poslanče. Své debaty přeneste do předsálí a umožněte vystoupení svému kolegovi.
Děkuji mnohokrát za ztišení. Já opravdu už nebudu příliš dlouhý. To je jediné, o co bych poprosil.
Prosím, máte slovo.
Já bych opravdu jenom krátkou faktickou pro svého předřečníka.
Máte slovo, pane poslanče.
Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já navážu na pana Michálka.
Pan předseda Michálek bude reagovat faktickou poznámkou.
Tak to vám vysvětlím velmi rád a myslím si, že byste to skoro i měl vědět, když tady rozhodujete o složení Rady České televize, která podle zákona je veřejnoprávním médiem a má být nezávislá, její členové mají být nezávislí a mají výslovně zákonem stanoveno, že nemají působit ve prospěch politických stran. Pokud jde o obsazování rad, dozorčích rad, tak jde o součást naplňování dané politiky. Nedávalo by opravdu žádný smysl, aby tam byl člověk, který metro D stavět nechce.
Pane předsedo, já se omlouvám. Takže já se omlouvám, já nevím. Já si to nastuduji, kteří vaši zastupitelé nebo sympatizanti nebo členové pirátské rady jsou v jakých stranách. To znamená prostě, nezlobte se na mě, to skutečně postrádá logiku, a pokud tohle budete prosazovat, tak si myslím, že skončíte špatně.
Máte slovo.
A vzhledem k tomu, jaké zde zazněly argumentace, i co se týká zákonů a paragrafů a o čem jsou mediální rady a jejich nestrannost, zda doporučíte svým poslancům, aby vyměnili předsedu tohoto výboru.
Faktická poznámka pana předsedy Michálka, potom pana předsedy Faltýnka.
Tamhle vpravo i vlevo jsou cedule, které jasně říkají, že projednáváme volbu členů Rady České televize. A pane Hájku, vás prostřednictvím pana předsedajícího ujišťuji, že odborná kompetence na všech místech, kde děláme výběrová řízení, na rozdíl od ostatních politických stran je nejvýznamnějším kritériem. Jak to bylo ve vaší firmě, nevím, myslím si, že ji dokonce nevlastnil ani stát, ani , že ji vlastnil někdo úplně jiný.
Pan předseda Faltýnek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Škoda, že netleskali všichni. Já jsem tedy tleskal, pane kolego Michálku. Ale vpravo se moc netleskalo.
Nyní následuje přednostní právo pana ministra Zaorálka, připraví se s přednostním právem pan poslanec Výborný. Prosím, máte slovo, pane ministře.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nicméně teď jsem pochopil, že je dobré něco říct, protože ta debata se týká tématu, které je i veřejně docela významné, a myslím si, že si mohu dovolit se k tomu vyjádřit, byť tedy jako zástupce exekutivy. To je určitě pravda, byl bych naivní, kdybych něco takového popíral nebo tvrdil, že jsme schopni se toho zbavit. Tohle jsme podepsali, stvrdili a tohle říkáme lidem. A musíme to takto posuzovat, jinak nejsme věrohodní. A jakou radu potřebujeme v České televizi? Proč to potřebujeme? Proč potřebujeme veřejnoprávní televizi? Stává se základním pramenem informací pro to, jak se chovají instituce a lidé.
Hlasování 94, z přítomných 162 pro 111, proti nikdo. Dobře. Má někdo ještě jiný návrh na další výbory, které by to projednaly? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní s přednostním právem Radim Fiala.
Děkuji za slovo.
A pak bod, který jsme včera chtěli, ale respektuji přání předsedy klubu.
Děkuji.
Děkuji.
Máte slovo, pane zpravodaji.
Dobré dopoledne. Já myslím, že všechno základní bylo řečeno. Jenom ve zkratce. Stejně tak je nově uvedena definice digestátu a nová úprava umožní skladování například separátu digestátu a separátu kejdy na zemědělských pozemcích. Druhou změnou, kterou bylo třeba zapracovat již nyní, je i doprovodná novela zákona pro posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Pan poslanec Lipavský se hlásí z místa.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já vůbec nerozumím tomu spěchu, který se tady nyní děje. Prostě normálně jednáme. Pojďme se o tom zákonu v klidu bavit. Nevšiml jsem si, že by někdo zmiňoval návrhy, kam to bude odkazováno. Tak já předem avizuji, že se potom přihlásím a budu navrhovat odkázání do výboru pro životní prostředí.
Nyní tedy - kdo další v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím. V tom případě nepadl návrh na vrácení a na zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání. Má někdo jiný návrh?